Bakala totiž prodává byty po domech, nikoliv po bytových jednotkách. V souvislosti s touto smlouvou považuji za nutné se zmínit i o dalších nepochopitelných skutečnostech, které doprovázely tvorbu této smlouvy. Není tady paní Pekarová, dobré. Já když se vzruším, tak to ze mě tak jako prýští. Předmětné usnesení vlády rovněž nařizovalo ministrovi financí v případě neúspěchu tohoto jednání připravit výběrové řízení. Toto usnesení vlády ministr Sobotka nerespektoval. Exkluzivní jednání s firmou KARBON INVEST pokračovala i po 12. únoru 2004 a byla zakončena až 15. září 2004, kdy vláda odsouhlasila smlouvu o prodeji akcií. Nebo to BIS věděla a záměrně tuto informaci tajila? Samozřejmě komisi zajímaly tyto závažný formace. - To je přece jasné a logické! A bohužel nikdo nám ve vyšetřovací komisi nebyl schopen na tyto otázky odpovědět. Předseda ODS pan Fiala nedávno prohlásil, že naše občany již minulost spojená s privatizací nezajímá. Zřejmě na rozdíl od pana profesora se setkávám s jinými občany. Než přivedl firmu OKD do insolvence, vyvedl z OKD desítky miliard. Tyto peníze nejenže neinvestoval v regionu, ale kromě pár výjimek je neinvestoval ani v České republice. Dle indexu měst vhodných pro život, který zpracovala firma Deloitte, je hornická Orlová na posledním, 206. místě. Bakala sice vystupoval jako filantrop, jeho mecenášství bylo ale z mého pohledu naprosto chladně vykalkulované. Bakalova podpora aktivit pana prezidenta Havla měla vytvářet dojem, že je to člověk stejných morálních kvalit, jakým byl pan prezident Havel. Opak byl ale pravdou. Ten se nedal zastrašit a již řadu let bojuje za svá práva. Je to sice běh na dlouhou trať, ale jeho příklad ukazuje, že se dá bojovat i s takovýmto soupeřem, který má moc, peníze a obrovské konexe.
Poprosím o dodržování času na otázky i na odpovědi. Poprosím pana poslance Martina Kupku, aby přednesl interpelaci, opět na pana vicepremiéra Karla Havlíčka.
V pondělí tedy rezignoval předseda ČTÚ Jaromír Novák. V následných rozhovorech i v samotném vyjádření to odůvodnil tlakem, kterého se mu dostávalo ze strany MPO, z vaší strany, směrem k zásahu do podmínek té samotné aukce. Zda máme opravdu šanci získat čtvrtého operátora, tak jak všichni avizovali a tak jak v to všichni doufají.
Děkuji za dotaz. Předně je třeba říct, že ČTÚ je nezávislý regulační úřad, do kterého my nemůžeme zasahovat. My jsme jedním z konzultačních míst, čehož jsme využili. Problém byl v tom, že jsme se neshodli - ale my jsme byli pouze konzultačním místem - na tom, jakým způsobem tu aukci připravit. Několikrát jsme upozorňovali, že není atraktivně připravená, několikrát jsme upozorňovali na to, že to může být pouze pro jednoho zájemce, který opakovaně projevoval svůj zájem. Nic proti tomu, ale faktem bylo to, že jsme, i vědomi si velmi citlivých informací z bezpečnostních složek, upozorňovali na to, že tam dochází a může docházet dále k určitým nestandardním krokům. Principiálně nešlo o předsedu, šlo o to udělat aukci nově, možná trošku jinak ve smyslu toho, aby se prostě ty podmínky přenastavily pro, řekněme, i jiné účastníky než ty, kteří projevili zájem v danou chvíli, a během několika měsíců připravit vlastně aukci novou tak, aby se splnilo to, co jsme chtěli. Druhá věc je ta, že se velmi aktivně začalo i na úrovni vlády jednat s jednotlivými operátory a rovněž jsou tam první kroky toho, že klesají ceny. Jinak to není nic vůbec mimořádného, tak aukce se prostě přestrukturuje a musí dojít ke shodě mezi ČTÚ a odbornými aktéry včetně vlády, aby ta aukce splnila svůj účel.
Jednotlivé fáze toho aukčního řízení ovšem byly veřejně přístupné, bylo možné sledovat i na internetových stránkách ČTÚ, jak se ta práce vyvíjí, bylo to připomínkováno veřejně. Vy jste zmínil, že jste tam odhalil nesystémové kroky, cituji doslova. Chci se zeptat, jaké nesystémové kroky jste tam konkrétně odhalil, o co se mělo jednat. Chci se zeptat dále na to, jak se tedy bude měnit podoba těch podmínek aukčního řízení, zda například nedojde k tomu, že bude vypuštěna ona povinnost poskytování roamingových služeb těch stávajících operátorů, kteří se tomu přirozeně bránili, ale může to významně podvazovat vůbec možnost, aby sem kdokoliv další vstoupil, ať už bude jeden, budou dva, budou menší, nebo větší. Jak prosím odpovíte na tyto připomínky a otázky?
My jsme pouze řekli svůj názor, a pokud ČTÚ řekne, zjednodušeně řečeno, nemluvte nám tolik do toho, něco vyslyšíme, něco ne - vyslyšeli velmi málo, ale respektuji to - my to vytvoříme tak, že to bude dobře fungovat, my to bereme. To je ten problém. To znamená, nám nevadí přístup ČTÚ. A co bylo u těch nesystémových kroků, tak to je v bezpečnostním režimu. My jsme průběžně dostávali zprávy a dostáváme je správně. Byly to zprávy, které nás varovaly před celou řadou věcí. Nic z toho nebylo bráno na zřetel. Navíc, my jsme nezrušili ten tendr.
Podle energetického zákona stojí v čele ERÚ rada, která má pět členů. Asi se jí chtěli zbavit, ne? Teprve díky následnému vyjednávání se podařilo avizovanou redukci omezit na 25 míst s tím, že systemizace proběhne důsledně s ohledem na skutečné potřeby regulátora a nepůjde o pouhé formální rušení těch tabulkových míst, která byla toho času neobsazena. V rámci popisovaných opatření bylo zrušeno 20 vedoucích pozic. Popisovaný postup zároveň vysvětluje, proč došlo ke zrušení 65 systemizovaných míst a vytvoření 40 nových.
Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, takže prosím.
Pohne to s cenotvorbou. Dotkne se to obrovským způsobem cen za elektrickou energii.
Pane poslanče, ne, ne. Víte, co mě štve na těch úřadech? Nezávislých? Že my navyšujeme dramaticky důchody, navyšujeme platy a tyhle úřady přihlížejí. ČTÚ, velká debata na nejdražší data v Evropě. Jak to, že na to nereagoval? Kdo to reguluje? To jsou nezávislé úřady. Voda, plyn je pryč, všechno je pryč. A samozřejmě lidi to potom musí platit. A proč je tam pět lidí, já tomu nerozumím.
Děkuji. Prosím.
Kdy konkrétně plánujete dorazit? Chápu, že máte povinnosti v zahraničí, ale na písemných interpelacích se řeší důležité otázky, které trápí občany, ať už jsou to slevy na jízdném pro invalidy, bydlení, energetická bezpečnost, sociálně vyloučené lokality, příprava na předsednictví Evropské unie nebo duplicitní kontroly, které se tady bohužel nepovedlo probrat, protože jste se nedostavil. Skvělé, hokej skvělé. Ale myslím si, že by to zvládla i paní Dostálová sama nebo s panem Hniličkou. Byli tam na to dva, takže tu tribunu by zvládli vyjednat sami.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 40. schůze, všechny vás zde vítám. Tak. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 28 odpovědí na písemné interpelace. A nyní tedy přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Já konstatuji, že jsem před chvilkou četl omluvu pana ministra, tudíž překážka pro projednání trvá a je i nadále projednávání přerušeno. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Odpověděl na interpelaci poslance Ondřeje Polanského ve věci dotovaného jízdného. Já zahajuji rozpravu, a ptám se pana poslance Polanského...
Proto pan poslanec Polanský podal tu interpelaci a v té interpelaci požádal o to, aby došlo k nápravě. Já bych chtěl ocenit, že pan premiér v návaznosti na to oznámil, že učiní nějaké kroky, a rád bych slyšel informaci od pana ministra, jestli by se mohl vyjádřit k tomu, jakým způsobem byla tato situace napravena. A já bych chtěl poprosit, jestli by pan ministr tady nás mohl seznámit s aktuální informací o tom, jaké byly ty škody, ke kterým došlo v důsledku toho nastavení tímto způsobem.
Tak fajn, píšu si šedesát milionů. Protože dneska Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě má takzvané nespotřebované nároky, protože si nechali schválit celé projekty na základě nějakých predikcí, které nenastaly. Oni ty peníze neutratili, potom se to tam objevuje v nárocích a potom to zkresluje všechno. Takže my chceme to udělat exaktně. Takže o tom to je. A pokud jsou nějaké připomínky, tak my to klidně upravíme. Jsme flexibilní.
Můj dotaz směřoval spíš k tomu, jestli to nebylo získáno z nějakých dokumentů, které třeba už nemusí být aktuální, protože pokud o tom ti starostové nevěděli, tak kdo je tedy oprávněn tam něco zařadit?
Takže já mám papír tady od bývalé hejtmanky, že to, co je tam za Karlovarský kraj, dali oni.
Děkuji a posuneme se dál. Pan poslanec Munzar bude interpelovat ve věci New Green Deal a připraví se pan poslanec Bartoň.
Děkuji, pane předsedající, dobrý den. Vážený pane premiére, takzvaný Zelený plán pro Evropu, New Green Deal, bude znamenat zdražení elektrické energie, tepla, zdražení cestování, zdražení dopravy, zkrátka se tím zvýší životní náklady domácností, zvýší se tím náklady podniků a bude to stát také ohromné částky státního rozpočtu, tedy to bude stát ohromné částky daňové poplatníky. Jaderná energie se nestala čistým zdrojem a žádné záruky, že Evropská komise bude souhlasit s výstavbou, nemáme. V Evropské radě pouze konstatovali, že některé státy mají jadernou energii jako součást svého energetického mixu. Takže výsledkem je toto bezzubé konstatování v Evropské radě, a přesto jste s plánem New Green Deal souhlasili. V Evropském parlamentu to dopadlo ještě hůře, protože ten neuznal roli jaderné energetiky jako nízkouhlíkové technologie. Přesto europoslanci za hnutí ANO hlasovali pro přijetí New Green Deal.
To znamená, Rakousko to blokovalo, a nakonec jsem je přesvědčil. A je to velký úspěch. Evropský parlament nekomentuji. Mě to fascinuje o to víc, že díky ODS tady máme ten solární tunel, těch tisíc miliard. Víte, a ono nám to stále žere ten rozpočet. O čem mluvíte. Já říkám, Evropský parlament je v nějakém složení. My jako Evropa snižujeme, ostatní navyšují. U nás je to hlavně o vodě, o zadržování vody v krajině, o propojování vodárenských soustav, o dostupnosti vody pro naše lidi, pro občany, to je hlavně největší dopad klimatické změny, sucho, a v tomhle směru tam vystupujeme a samozřejmě jsme kritičtí vůči elektroautům a vůči atakům proti automobilovému průmyslu, kde jsme samozřejmě významný producent. Takže v tomhle směru určitě tam vystupujeme kriticky a samozřejmě i to vyjednávání je nějaká taktika s cílem získat maximální profit pro Českou republiku a hlavně i pro ten příští rozpočet. Takže já zásadně nesouhlasím s tím, co jste řekl. Proč například Topolánek neprosadil v roce 2009 vaše slavné předsednictví, že nám platí za tranzit elektřiny. A kolik my dostáváme? A co nám dají? Takže to jsou všechno věci, které jsme my nějak zdědili, ale to jsou věci, kterými my argumentujeme. A proto to řešíme.
Pan poslanec má určitě zájem o doplňující dotaz.
Děkuji, pane premiére, za vaši specifickou odpověď, ve které jste mě obvinil z demagogie, ale zároveň jste tady říkal, že za soláry může ODS.
Jedna věc stojí samozřejmě za připomenutí, a to je osud bytů OKD, které stály na začátku toho, proč vznikla vyšetřovací komise OKD. Na rovinu si řekněme, že nebýt těchto bytů a toho obrovského občanského tlaku nájemníků těchto bytů, tak by tato privatizace možná skončila někde v zapomnění, jako skončilo tisíce jiných podobných aktivit v České republice. O číslo, které se týká financí České republiky, o číslo, které se naopak týká vývozu ekonomických statků České republiky do zahraničí v rámci změny majitele. Možná by tento scénář čekal i OKD, ukazuje se ale, že občanská aktivita přiměla i Poslaneckou sněmovnu po tolika letech, aby se na tuto věc podívala, a jsem velice rád, že ta závěrečná zpráva existuje. Je napsána tak, že padni komu padni. A přesto už v té době, kdy to slibovali, pilně spolupracovali na kšeftu století s panem Bakalou a prodávali mu OKD. Tím samozřejmě podvedli vládu. To si řekněme na rovinu, i vláda byla podvedena, nejenom občané, nejenom nájemníci. Vyšetřovací komise naznačila možnost, že vložení bytů OKD do připravované privatizace nebylo dle zákona. Zachytil jsem ve veřejném prostoru vyjádření většinou od účastníků tehdejší doby a zhodnocení těch bytů, že se plete komise, že vlastně neví, co říká, že ty byty tam měly být a že to, co jsme my napsali do zprávy, není pravdou. My máme zase názor jiných právníků. Proto očekávám, že tady institucionální zástupce státu, Ministerstvo spravedlnosti, buď pověří odborné pracovníky, popřípadě vytvoří nějakou skupinu právníků, kteří se na to podívají. Je to určitý precedens v České republice, nevíme, jak se s tím vypořádat, ale přesto by mělo být jasno, zda ta privatizace od samého začátku nebyla chybně nastavena a nebyla chybně zaměřena. Je to úkol, který stojí před Ministerstvem spravedlnosti, a pevně věřím, že paní ministryně se s ním vyrovná. Druhá věc, na kterou chci upozornit a která z této zprávy nevyplývá, je věc, která se týká budoucnosti těchto bytů. Je otázkou, jak dalece tento obchodní případ ovlivní budoucnost bytů. Každopádně jsme byli ubezpečováni, že ty záruky, které byly z privatizačního projektu, to znamená nezcizitelnost toho bytového fondu, by měly platit. Nevím, nejsem pevně přesvědčen o tom, že tomu tak opravdu je. A také bych rád slyšel to, zda je možno počítat i s tím, co v tom privatizačním projektu bylo napsáno, to znamená, že tyto byty jsou nezcizitelné, a máme ještě nějakou možnost ovlivňovat, kdo v těch bytech vlastně bydlí. Sami víte, že jsme dlouhodobě se snažili využít všech možností státu prověřovat tyto věci a otvírali jsme ve Sněmovně body týkající se privatizace a zločinů privatizace. Došlo to naše přesvědčování a naše víra v to, že je nutno prošetřit tyto věci, až do toho stadia, že Sněmovna přijala usnesení. Nyní se otvírá nová možnost se na tyto věci podívat. Poslanecké sněmovny číslo 653 týkající se právě žádosti vlády, aby se zabývala těmito kauzami. A na závěr mi dovolte jednu věc k budoucnosti. Společnost OKD, ta živá část, ta efektivní, která produkuje zisk, je řízena státem přes společnost PRISKO v gesci Ministerstva financí. Budu velice rád, když to zazní, protože samozřejmě i ten průmysl, který tam je, musí být připravován na tu změnu a restrukturalizaci. A nejde to dělat ze dne na den, nejde k tomu přistupovat jinak než tím, že dáme prostor a čas těmto podnikům a zaměstnancům těchto podniků se na ty změny připravit.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Takže v tuto chvíli není žádný návrh na stole. Nevím, jestli to je hodně, málo, to nedokážu teď úplně zvážit, ale já jsem to otevřela prostě a řekla jsem, že je to určitá cesta. Protože když se podíváte i do zahraničí, tak i tam jsou vlastně určité tyto formy spoření na důchod poměrně známé, není to nic nového. My to máme postaveno tak, jak to máme. Určitá skupina lidí se na tom podílí. A samozřejmě já vnímám to, že jste tady popsala nějakou modelovou situaci. Rozumím, že taková situace může existovat.
Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.
Určitě, paní poslankyně, taková debata by chtěla široký konsenzus. Neměla by to být otázka jenom vládní koalice, ale napříč politickými stranami, protože bychom nechtěli zažít to, co už tady jednou bylo, že se vytvořil nešťastný druhý pilíř, který se potom raději zrušil, protože to prostě význam nemělo. V té době, kdy se zaváděl, tak veškeré okolní státy od něj ustupovaly, takže určitě ano. To jsou ty parametry, které dneska nejsou vydiskutovány, nejsou na stole, možná na to nebude ani politická vůle. Takže to byla taková úvaha, když jsme se bavili v té debatě, které cesty se dají zvolit. Je jich skutečně víc. Tohle by měla být jedna z nich a tyto věci, které říkáte, by měly samozřejmě být vzaty v potaz.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, v České republice existuje dopravní značení zákazu předjíždění kamionů. Podle mých informací doposud nebyla udělena žádná pokuta v tomto opatření, zjevně nikdo se této záležitosti nevěnuje, nekontroluje ji, nevymáhá.
Nemohu si pomoci, ale je to pro mě naprosto nepřijatelný krok, kdy stát vstupuje do života občanů, navíc bez jejich vědomí. Děkuji za pozornost.
Prosím o lepší dodržování času.
Je to zase lež těch médií. Já teď nevím, jestli to byla sekta Respekt, Bakalova, která vypustila tuhle lež, ale je to lež. A stát určitě své občany nešpicluje a nechce špiclovat, není na to nejmenší důvod. A teď to má být ta elektronická. Já si myslím, že pochybili. Bezpečnost našich občanů je pro nás prioritní. Takže to není tady špiclování. Tady nikdo nikoho nešpicluje. Ale my musíme respektovat přece požadavek zpravodajských služeb. A od toho vlastně ty složky tady jsou. Ta soutěž bude vypsaná nově. Ale tady samozřejmě nějaké požadavky jsou. A je to jenom pro bezpečnost českých občanů. Takže žádné špiclování není. A není to pravda.
Prosím.
Tak tato odpověď by mě mohla uspokojit, kdyby tam zase nezaznívalo to, že jde o bezpečnost českých občanů. Takže ten monitoring tam pochopitelně bude, a pokud by tam žádný další robustní systém nebyl, tak o to méně chápat tu vysoutěženou cenu veřejné zakázky. A já tady mám jeden slajd z té prezentace, který vám potom, pane premiére, věnuji, kde je jasně ukázáno, jak bude kontrolováno, zda dotyčné auto má, nebo nemá zaplacenou dálniční známku. Měli to kontrolovat policisté v autech. Možná pouze některé, a to jenom kvůli nějaké evidenci, aby se vědělo, kolik aut projíždí a nemá zaplaceno, tak aby se na to policisté na ten úsek mohli zaměřit. Takže celé je to prostě prapodivné.
Prosím o dodržování času.
Není to problém. Během domovní prohlídky atd... bomba, ano. Takže naše bezpečnostní složky mají požadavky na to, aby ochránily naše lidi. To znamená, že pokud my - a minule jsme měli avízo z Rakouska, že může u nás někdo být, takže zkrátka to jsou věci, které jsou v režimu, jsou v utajení. Já sám je neznám. Jsou na to zákony.